Co je horší, nemá žádnou následovnici, podle které by mohla být nastavena technická specifikace toho vašeho chorvatského zázraku. K tomu bude potřeba značné součinnosti Ministerstva financí a Ministerstva vnitra. Včera na podvýboru jsme se dozvěděli hroznou věc a na kameru to zástupce Ministerstva vnitra také řekl, že se o celé studii dozvěděl z médií a že vlastně ji fyzicky vůbec neobdržel, takže všechny informace má z médií. Pro mě neskutečná záležitost. Způsob zadání a z toho vyplývající délka dodání hardware platformy pro systém EET. Nezbytná doba potřebná na úpravu stávajících pokladních systémů - odhaduje ta předchozí studie, ta skvělá za těch pár korun - pět až šest měsíců. Je tam neexistence prověrky Státní pokladny Centrum sdílení služeb na stupeň utajení důvěrné, což jasně požaduje Národní bezpečnostní úřad na dodavatele. Proto když jsem chtěl včera po úřednících nástřel časového harmonogramu prací na informačním systému EET, dobrali jsme se společnými silami zajímavých počtů.
Nevyčerpal, ale poprvé jste vystoupil.
Ne, nevyčerpal jsem svých deset minut. Já jsem musel ukončit svůj příspěvek, protože pan ministr mě tady celou dobu soustavně ruší. Já nemohu pokračovat ve svém příspěvku, protože jsem rušen panem ministrem. Pane předsedající, nechávám na vás, jak tuto situaci vyřešíte.
Počet poslankyň a poslanců se ustálil. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Přerušuji tuto schůzi.
Pokud tedy bude příjemcem tržby obec, nemá evidenční povinnost. Ano, my jsme mysleli i na tento aspekt společenského života. Budou ale evidovat výhradně příjmy z podnikání, pokud takovou podnikatelskou činnost provozují. Tedy pokud spolek pořádá jednou za rok veselici, na které bude prodávat občerstvení, budou příslušné tržby z evidenční povinnosti vyjmuty, takže se jich to netýká. A to nemluvím o těch, kteří mají samozřejmě podstatně vyšší příjmy. Takže vy jste vlastně řešili problém...
Rozhodneme bez rozpravy. Pane předsedo, máte přednostní právo a stejné přednostní právo má paní poslankyně Jermanová. Ano, to je také procedurální návrh. Nyní pan předseda Kalousek.
Proč mi běží čas 52 vteřin? Já jsem chtěl jenom v technické, protože nechci brát čas ostatním přihlášeným kolegům, reagovat na začátek vystoupení pana ministra, kdy on říkal, že minule tady vyvrátil celou řadu nesmyslů. Chtěl bych vám, pane ministře, říct, že to není pravda. Minule jste tady věcně a korektně, to souhlasím, tak jako dnes pokračoval v prezentaci mýtů a nepravd, které dnes a denně vyvracejí nejenom naše argumenty, ale především vyvrací každodenní balkánská praxe, kterou tam můžeme sledovat v přímém přenosu, jak to nefunguje a jak to poškozuje místní ekonomiky. Ano, odpovídáte na řadu dotazů, otázka je, zda pravdivě. Do jaké míry je to odpověď pravdivá, to už záleží na naivitě a inteligenci Karkulky.
První návrh pana předsedy Faltýnka je nehlasovatelný pro veto tří poslaneckých klubů.
Podnikli jsme také cestu do zahraničí, abychom se podívali, zda je Česká republika ojedinělá ve snaze zavedení evidence tržeb, a zjistili jsme, že je to právě naopak, že v rámci středoevropského regionu jsme spíše výjimkou, že ze 13 nových členských států jich má evidenci tržeb zavedenou 11, protože jejich ekonomikám přináší podstatné výhody. Vysvětlil jsem, že u registračních pokladen stát stanoví, jakou pokladnu si podnikatel musí koupit. U elektronické evidence tržeb si nemusí kupovat nic, pokud již má odpovídající pokladní zařízení, a klidně třeba ve formátu tabletu s tiskárnou. A pokud někdo potřebné vybavení nemá, je zde absolutní volnost ve výběru pokladny či jiného zařízení. Zopakovali jsme si zde také náklady pro stát, jelikož opozice si vytahuje čísla náhodně jako při losování Matesa. V rámci rozboru národních bájí a pověstí jsme se zaměřili také na sankce. Vysvětlili jsme si, dle jakých principů funguje a bude fungovat správní trestání, a z toho vyplývající fakt, že za drobný přehmat nikdo podnikatelům trhat uši nebude. Opozice se baví svými vtípky a posměšky na téma Balkán a Chorvatsko. I dnes bych chtěl odpovědět na otázky, které tu minule padly, a to i přesto, že na některé z nich jsem odpovídal už mnohokrát. Ovšem opakuji, chci, aby debata byla věcná a konstruktivní. A já věřím, že nám lidé dají najevo, zda si takový posun přejí a jestli boj s pokřiveným tržním prostředím oceňují, nebo ne. Pan předseda Fiala řekl, že jsme svědky vyvolávání jakéhosi umělého, v realitě neexistujícího střetu mezi zaměstnanci na straně jedné a živnostníky a malými a středními podnikateli na straně druhé. A já s ním naprosto souhlasím. Nicméně není to vládní koalice, kdo tento střet vyvolává. Je to právě opozice, která si hledá témata vytvářením umělých bariér a nálepek a šířením paniky. My se snažíme vytvořit všem podnikatelům takové tržní prostředí, ve kterém se jim bude dobře podnikat, prostředí, ve kterém to, že někdo neplatí daně, a tím krade konkurenci zákazníky, nebude tiše tolerovanou praktikou. Pan předseda Fiala zde citoval z dopisů podnikatelů. My vám na váš dopis odpovíme věcně. Probereme s vámi vaše obavy, vysvětlíme, co návrh zákona skutečně obsahuje a jak by evidence měla fungovat. Pozveme vás na akce, které k elektronické evidenci tržeb pořádáme. Ano, vyplynulo z něj, že živnostníci mají z evidence tržeb obavy. Ale zasaďme tuto informaci do kontextu. A to je přesně výsledek dezinformační kampaně, kterou tady opozice vede. Je logické, že když se živnostník dozvídá ze dvou zdrojů protichůdné informace, neví, čemu má věřit. Ano, potom se 64 % dotázaných podnikatelů bojí, že jim přibude administrativa, ačkoliv evidence tržeb jim žádnou administrativu nezakládá.
Prosím ty hloučky v jednotlivých částech Sněmovny, aby se zklidnily.
Stejnou výzvu mám i pro opoziční poslance: Hledejte si informace, kriticky je zhodnocujte a nenechte se masírovat ideologií vašich stranických sekretariátů. ODS si stěžuje na nedostatek komunikace. Musím se tomu fakt smát, když nám ze strany ODS je vyčítáno, že jsme s nimi nechtěli a nechceme o tom zákonu diskutovat. Odpovídali jsme na dotazy, reagovali jsme na připomínky, vysvětlovali jsme detaily. A já se ptám, kde byla opozice. Pořádali jsme například velkou konferenci s chorvatským ministrem financí, kam jsme vás pozvali všechny. Stejně tak pořádalo Ministerstvo financí a finanční správa setkání s podnikateli v jednotlivých krajích, která stále pokračují. Přijďte 8. února do Zlína.
Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Dodatečně doručena byla omluva pana poslance Ondřeje Benešíka od 9 do 12 hodin. Pan kolega
Dobrý den všem. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Jsem přesvědčen, že tento významný projekt, tento návrh zákona si zcela jistě zaslouží důkladnou diskusi. Aby šlo o předkládání argumentů, a nikoliv přednes ideologických frází. Nejdříve jsem reagoval na nesmysly o tom, že Ministerstvo financí se soustředí pouze na elektronickou evidenci tržeb a že neřeší velké daňové úniky. Představil jsem zde ta nejdůležitější opatření, která jsem od svého nástupu na Ministerstvo financí, která jsme uvedli do praxe, případně která plánujeme. V důsledku snížení DPH na léky, knihy a dětskou výživu. Zvýšili jsme slevy na děti, obnovili slevu na daň pro pracující důchodce. A i přesto jsme vybrali na daních proti plánu o 36 mld. více. Dále jsem zde popsal fungování elektronické evidence tržeb. Nepřibude žádná administrativa, žádné činnosti navíc. Rozhodně nebude čekat ve frontě pokud vypadne internet, protože pak dostane po dvou sekundách offline účtenku. A offline účtenku dostane také v místech, kde není možné se k internetu připojit vůbec. Že se bude odesílat pouze celková částka tržby a u plátců DPH také částky DPH, protože to jsou údaje, které mají smysl pro Finanční správu, protože jsou relevantní pro stanovení daně. Vyvrátil jsem fámu, že velké podniky budou mít jiné podmínky než živnostníci. Vysvětlil jsem, že evidence je určena pro všechny podnikatele za stejných podmínek. Zdůraznil jsem téměř nulovou možnost postihovat za současných podmínek podvodné jednání ve formě krácení tržeb. Popsal jsem negativní dopady takového podvodného jednání na státní rozpočet a na rozpočty obcí a krajů. Že jde primárně o narovnání podnikatelského prostředí, o ochranu poctivých podnikatelů před nekalou konkurencí, což je efekt, který nelze penězi vyčíslit. Diskutována tu byla i šedá ekonomika. Několik přednášek jsme měli pro komoru daňových poradců, absolvovali jsme akci s menšími organizacemi, které nás pozvaly, aby se s námi mohly o tomto zákonu bavit. Nespočet schůzek proběhl přímo na Ministerstvu financí za mé účasti. Setkali jsme se s ekonomickými analytiky. Zde ve Sněmovně jsme přednášeli na podvýboru pro ekonomiku. Proč jste nepřišli, že chcete o návrhu zákona diskutovat? Když kritizujete některá ustanovení, proč jste k nim nepředložili pozměňovací návrhy? Proč to konečně neřešíme opravdu věcně a konstruktivně? Fakt tomu nerozumím. Ano, zastrašování. Nechceme, aby byl tento klíčový projekt ohrožen účelovým napadáním údajně nezákonného postupu. V tomto období bude vybudováno a otestováno technické řešení, tedy centrální IT systém elektronické evidence tržeb. Tatáž situace je i ve vztahu ke zmiňovaným požadavkům zákona o informačních systémech veřejné správy. Konečné řešení IT systémů nelze logicky předložit před schválením zákona vzhledem k výše uvedenému pozastavení prací. Ke zvýšení datového toku, respektive objemu dat. Pro názornou představu příklad. Data z účtenky jsou tak malá, že obchod s pěti pokladnami bude mít na internet menší nároky než při čtení internetových novin. Požadavek pana poslance Stanjury na anonymizaci dat jsem nepochopili, a prosím tedy o vysvětlení. Stejně jako když vám ukradnou platební kartu. To může pro podnikatele s větším množstvím pokladních míst řešit problém s náhradou certifikátu v případě odcizení. V rámci studie šlo pouze o jedno z možných řešení, které se ale v rámci vývoje projektu změnilo. Konkrétní verze tohoto protokolu je v diskuzi a bude zveřejněna v rámci rozhraní. Na zveřejnění rozhraní se ptal pan poslanec Bendl. Pan poslanec Bendl se dále ptá, podle čeho budou vybírány subjekty ke kontrole. Výhodou elektronické evidence tržeb je to, že centrální IT systém dokáže podle nastavených pravidel vyhodnotit, kde může být potenciální problém s krácením tržeb, a na takový subjekt se pak následně zaměří fyzická kontrola. Samozřejmě v čase se tento systém bude zdokonalovat. Na počátku období proto budou kontroly plošné a zaměří se zejména na to, zda má příslušný podnikatel vůbec k dispozici pokladní zařízení. Obdobně jako v jiných zemích zde chceme nastavit určité toleranční období. Cílem rozhodně není podnikatele šikanovat. Prvním okruhem byla problematika vesnických poutí a obdobných akcí. Chtěl bych upozornit, že povinnost evidovat tržby se vztahuje i na neplátce DPH. To jen pro úplnost.
Protože jde o transpoziční novelu, došlo ke zkrácení lhůty na 30 dnů. Mohu jenom zopakovat, že hlavním cílem je zajištění plné harmonizace vnitrostátních předpisů v oblasti uznávání odborných kvalifikací a také problematika evropského profesního průkazu a výstražného mechanismu, který zaručí větší flexibilitu a funkčnost stávajícího procesu uznávání kvalifikace v jednotlivých členských státech. S těmito návrhy avizuji dopředu souhlas. Dopředu děkuji za rozpravu, která bude následně vedena.
Děkuji za slovo. Jako zpravodaj jsem zásadně proti. Jako zpravodaj děkuji za pozornost.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Krákora. Pardon, pane poslanče. To je obecná rozprava. Pakliže se tedy nikdo do obecné rozpravy nehlásí, končím obecnou rozpravu. Zahajuji podrobnou rozpravu a nyní prosím pana poslance Krákoru.
Týká se uznávání odborné praxe lékárníků v lékárnách v délce půl roku.
Hlásí se pan předseda Černoch. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji panu předsedovi Černochovi.
Je to velice nefér vůči ostatním poslancům. Já bych skutečně velice rád reagoval věcně na vystoupení pana ministra Babiše, já jsem tam moc věcných věcí nenašel. Tak já bych chtěl ujistit pana ministra Babiše, že nám ve věcech zákonů, které se týkají rozpočtu, neradí marketéři, na rozdíl od vás, pane ministře Babiši. Vám radí marketéři, vám radí průzkumy veřejného mínění. To je patrné podle toho se chováte. My rozhodujeme na základě odborných stanovisek. Vy jste tu dočasnost zrušil, a tím jste, pane ministře Babiši, navýšil daně. Tím jste, pane ministře Babiši, navýšil daně. Já si myslím že nijak, víme to všichni. Toto je vaše odborné opatření, odborné řešení, které vám pravděpodobně poradil nějaký marketér, jak říkáte. Chtěl bych jenom podtrhnout, že tímto opatřením, pane ministře Babiši, zvyšujete daně českým občanům.
Tolik... K podrobné rozpravě nemám žádnou písemnou přihlášku, ale evidoval jsem přihlášku v obecné rozpravě pana poslance Petra Fialy, takže máte slovo, pane předsedo.
Já se přihlašuji k sněmovnímu dokumentu 3524, což je pozměňovací návrh na zrušení solidárního zvýšení daně, který jsem odůvodnil v obecné rozpravě.
Pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče. Kdo dál v podrobné rozpravě? Pokud nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Děkuji. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Tato novela Ústavy, byť schválená Poslaneckou sněmovnou, zatím nebyla schválena Senátem a Senát právě čeká na tento zákon, protože projevil vůli projednat oba návrhy zároveň. Současně se navrhuje stanovit obsahem kontroly prováděné u územních samosprávných celků a jimi založených nebo zřízených právnických osob, jakož i u dalších právnických osob, které kromě veřejných prostředků hospodaří rovněž se svými vlastními finančními zdroji, soulad tohoto hospodaření s právními předpisy, které hospodaření těchto osob upravují. Návrh zákona byl projednáván ve třech výborech Poslanecké sněmovny. Já bych chtěl za toto projednání poděkovat, myslím, že debata byla konstruktivní. Kontrolní výbor doporučil návrh zákona schválit v podstatě s technickými pozměňovacími návrhy. Jediný výbor pro veřejnou správu z důvodu nepředložení přehledu systému kontrol ve veřejné správě přerušil a nedoprojednal. Myslím si, že na základě i toho dosavadního jednání bych rád požádal o propuštění tohoto zákona dále, a doufám, že i ke konečnému schválení.
Pardon, omlouvám se paní poslankyni Němcové.
Já jsem chtěla nejprve hlasovat o zařazení na čtvrtek, protože jsem to zdůvodňovala tím, aby měla vláda nějaký čas na přípravu. Pokud tento návrh neprojde, chtěla jsem, aby byl zařazen dnes jako první bod.
Kdo je proti projednání dnes jako první bod? Ani tato varianta nebyla přijata. Vrátíme se k návrhu pana poslance Marka Černocha - Kdo je proti? A budeme pokračovat. Pan kolega Skalický se hlásí? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Budeme pokračovat, a to návrhem paní poslankyně Olgy Havlové na zařazení nového bodu Informace ministra spravedlnosti ke kriminalizaci Bloku proti islámu jako první bod zítra odpoledne. A v hlasování číslo 13 rozhodneme, které jsem právě zahájil. Kdo je proti? Děkuji vám. Pan předseda Mihola se hlásí k upřesnění svého návrhu.
Já jsem informoval, že toho dne máme v úmyslu ten bod zařadit. Je to takhle domluveno koaličně.
Teď předsedové klubů s přednostním právem.
Děkuji za slovo. Já i po těch letech jsem vždycky naivnější, než je třeba. Já trvám na tom, aby ten den byl ve znamení opozičních návrhů zákonů.
Děkuji. Kolegyně, kolegové, pan předseda Kováčik má naprostou pravdu. Na grémiu Sněmovny jsme se dohodli, že 9. února bude vyčleněno pro opoziční návrhy. Takováto dohoda byla za mé přítomnosti učiněna. U žádné jiné dohody jsem nebyl.
Děkuji.
Pan předseda Mihola sedí přes uličku, ale já to řeknu na mikrofon. Slibem nezarmoutíš. Migrace trápí jenom opozici. Já mluvím za náš klub. Nám to skutečně nevadí.
Když by se program měnil, byl by chaos ve Sněmovně - špatně. Když je stanoveno opoziční okénko - já znovu říkám, jsem toho příznivcem a trvale to podporuji, tak právě z úcty ke kolegům, včetně kolegů z ODS, jsem říkal: Dobře, napřed opoziční okénko a pak jsme ochotni, když je to důležité, tak nám nevadí, že budeme jednat i večer.